Tím je též zájem na obecném užívání pozemních komunikací, pokud možno plynulým způsobem. Již samotná uzavírka představuje jeho omezení a může mít dopad na plynulost silničního provozu. Riziko dopravní zácpy se sleduje vždy podle časového úseku a směru jízdy v uzavíraném úseku dálnice. Mnohdy se mi ukázalo, že byli zvyklí dělat některé věci způsobem, který byl delší. V minulé době se to dělalo v době sedmi dnů. Takže určitě se touto záležitostí zabýváme. A co se týče dálnice D6, ty situace, které jste popsal, tak já prověřím, zdali tam bylo v souladu se směrnicí postupováno, abychom ty věci mohli napravit.
Ten váš správní dopravní úřad prostě nefunguje. Vědí, že kolem letiště je to celé ucpané, že ti lidé objíždějí, a buď sjíždějí na Karlovarku, nebo jedou na Plzeňskou. To je obecně známé, to opravdu není potřeba nějak super zjišťovat. Prostě nefungují. Proto se vás na to ptám.
Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Věci fungují lépe, fungují méně. A ano, je vaší povinností z poslanecké lavice kritizovat, že děláme věci špatně. Na druhé straně je potřeba být aspoň trošku objektivní. Jsou věci, které fungují lépe, a je potřeba je taky ocenit. My stavíme a obtěžujeme řidiče tím, že se stojí v kolonách, a pak se nestaví. Jsem přesvědčen, že se staví. Staví se a začínají se stavět i ty velké stavby. A když budete říkat, že ne, tak si myslím, že každodenní praxe na silnici vám ukáže, že to není tak.
Za prvé starostové si stěžují na zvýšení hlukové zátěže z provozu dálnice v tomto úseku. Nechráníme pouze zvířata, ale zejména lidi. Také vybudované protihlukové stěny podle nich neplní funkci, pro kterou byly zřízeny. Stejný problém se týká svitu(?) v noci, světelné zátěže dálkovými světly kamionů, ale i osobních vozidel. Starostové obcí Dobkovičky, Prackovice a Litochovice evidují na 60 objektů, u kterých došlo k poruchám, ztrátě pramenů nebo novému výskytu pramenů z důvodu změny vodního režimu v celé této oblasti. Tato kauza se již objevila v médiích. Já jsem od pana ministra dostal seznam podkladů, které byly zpracovávány pro tuto stavbu.
Já vám taky děkuji, odpovězeno bude písemně. Další je přihlášen pan poslanec Herbert Pavera, který ale nedorazil. Jeho přihláška propadá a vystoupí se svojí interpelací číslo 14 pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Pan kolega Pavera měl vlastně stejnou interpelaci už před chvílí, mně to aspoň umožňuje na ni navázat. I mě pobouřila informace, kterou zprostředkovala Česká televize v Reportérech ve věci tzv. zajišťování nebo využívání zajišťovacích příkazů Generálním finančním ředitelstvím, kdy stát po někom vymáhá nějakou částku, v tomto případě po podnikateli, který neměl nikdy žádný problém se státem, nemůže nikam utéct, podniká tady poctivě desítky let a najednou se zde objeví jakési komando, které obstaví účty, obstaví majetek, sebere veškeré peníze, auto, a to v mnohonásobně vyšší hodnotě, než kterou stát uplatňuje prostřednictvím toho, že říká, že někdo nezaplatil DPH. Já to považuji za zneužívání moci státu a úřední aroganci a je otázka, komu a čemu něco takového slouží.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ministerstvo dopravy není schopné čerpat evropské peníze na výstavbu nových silnic.
Nyní přečtu omluvu, která dorazila dodatečně. Připraví se pan poslanec Kučera.
Já moc děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já využívám své možnosti interpelovat nepřítomnou ministryni školství paní Valachovou, a to v záležitosti průběhu přijímacího řízení. V letošním roce poprvé probíhá přijímací řízení na střední školy řízené Cermatem, a to v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Této škole, která o tom nebyla informována, tuto informaci nedal ani Cermat, ani rodiče dané školy, ani škola, na kterou Cermat zprostředkoval přihlášku ve druhém pořadí. Takže můj dotaz zní, kde v zákoně či interním předpisu Ministerstva školství je dána pravomoc Cermatu změnit školu. Za druhé, jak se bude posuzovat výsledek tohoto druhého termínu přijímací zkoušky daného uchazeče a za třetí, v případě, že Cermat porušil právní předpis, zda Ministerstvo školství vyvodí personální důsledky tohoto kroku. Děkuji za odpověď.
Opravdu je protiústavní, protože jedno vlastnictví, tedy státní, snižuje na úkor toho soukromého. Je tam logický rozpor. A my si to tady necháváme líbit, když řekneme: prostě je potřeba uveřejňovat veškeré smlouvy, které uzavírají státní podniky. Jen tak to tam dáme, dobře, stát to bude uveřejňovat - a co udělá soukromý kapitál? Ten bude nahlížet do registru smluv a bude z toho čerpat informace, které potřebuje. A když mi tady někdo tvrdí: No ale obchodní tajemství bude začerněno. Dámy a pánové, žijeme v době globalizace. Já to nechci dělat. V tu chvilku už je oslabován před tím soukromým kapitálem. A ono se říká: no ale ono se vlastně za rok nic nestalo, všechny státní podniky fungují. Ano, to si snad myslíte, že konkurence bude ničit tu další konkurenci ze dne na den? Tomu nevěřte. To je dlouhodobý proces. To je dlouhodobý proces několika let. Pět až šest let to trvalo. Ale k tomu dojde. A já pod tím nechci být podepsán, protože já chráním zájmy České republiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi za jeho vystoupení.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem si před časem nadrobil pěknou patálii. Já jsem ji zveřejnil na sociálních sítích a jakýsi novinář si k tomu přidal informaci o tom, že u nás migrant dostane 21 tisíc jako dávku. To vyvolalo obrovskou odezvu. Nicméně pak jsem se podíval na to, jaké skutečně jsou možnosti. Těch migrantů tady skutečně, tak jak vláda tvrdí, v současné době moc není. Ovšem tyto dávky dostávají lidé, a velké množství lidí, kteří se skutečně dostanou na daleko větší peníze, než jaké má důchodce nebo důchodkyně. Položme si otázku, kdo je za to zodpovědný. Já si myslím, že za to jsme zodpovědní my. Kdyby nepracovali a kdyby se přihlásili na úřad práce a žádali o sociální dávky, tak na tom budou líp. My jsme zvolili takovou metodu, já tam pracuji ve výboru bezpečnostním a výboru pro menšiny, že chceme, aby nám doložili, jakým způsobem naložili v uplynulých obdobích s těmi penězi. Oni vůbec nejsou ochotni něco takového doložit. Oni říkají: Máme na to nárok, tak nám ty peníze dejte. To je opravdu vážný problém.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Ani tento návrh nebyl přijat.
Jedná se o ponechání současné podmínky sledování docházky u dětí mladších dvou let. Garanční výbor doporučuje. Garanční výbor doporučuje.
Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E kolegyně Bohdalové - rozšíření okruhu státních pojištěnců zdravotního pojištění o studenty doktorského studia. Garanční výbor doporučil.
Návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Garanční výbor nepřijal stanovisko. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Návrh byl přijat.
Garanční výbor nepřijal stanovisko. Jedná se právě o zavedení vyšší celkové sumy rodičovského příspěvku pro rodiny s vícerčaty. Garanční výbor doporučil.
Návrh byl přijat.
Všechny body pod K jsou od kolegy Sklenáka. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor doporučuje. Jedná se o zvýšení částky přídavku na dítě o 300 korun pro pracující rodiče. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Milí kolegové, s potěšením konstatuji, že pár měsíců před volbami si začínáte uvědomovat, že byste ve volebním programu měli mít něco k budoucnosti penzí. To není špatné. Pokud ovšem nebudete vědět, co přesně chcete, a nebudete chápat, že systém penzí by měl být stabilní na desítky let, tak dopadneme v příštím volebním období zhruba jako v tomto. A máme samozřejmě různé politické názory, ale podtrhl bych jednu věc. To je přesně věc, po které dlouhodobě - dlouhodobě - volají sami senioři a jejich organizace, protože jakékoli prodlužování věku do důchodu a nevyhovující valorizační schéma dopadá právě na ně. Děkuji.
S přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji. Podle mého názoru podstatné a důležité jsou. A pro ty lidi narozené v 70. letech a v 80. letech je to přece dobrá zpráva, protože kdybychom nenavrhli zastropovat věk pro odchod do důchodu na 65 letech, tak lidé narození v 70. a 80. letech by odcházeli později. A tím, že navrhujeme zastropovat věk pro odchod do důchodu na 65 letech, tak také odstraňujeme tu abnormalitu, která u nás existuje. My jsme v jednom směru naprosto extrémní, pokud jde o důchodový systém. Jsme extrémní v tom, že nemáme žádný pevný věk odchodu do důchodu. A podívejte se prosím do okolních zemí, podívejte se na to, jak to vypadá v Evropské unii, podívejte se na ty země, které mají podobnou střední délku života, jako má Česká republika. Někde je to 64 let, někde je to 65, v řadě zemí je to 67, ale mají pevný věk. Žádná země v Evropě, a prosím mě opravte, dejte mi příklad jediné země v Evropě, která má systém, který platí do dneška tady. A přece všichni víme, že to není udržitelné. Že lidé v 70 budou schopni se udržet na trhu práce? Rozumíte? To je systém, který není udržitelný. My jsme si tady lhali do kapsy, nebo ta pravicová většina si lhala do kapsy, když tady vytvářela důchodový systém, který očekává, že lidé v takto pozdním věku budou schopni se uživit a udržet na trhu práce. Možná v několika výjimečných profesích, ale ve většině profesí samozřejmě že ne. Takže podle mého názoru to, co zde navrhujeme, je stejný systém, jako je v drtivé většině ostatních evropských zemí. Lidé prostě vědí, v kolika půjdou do důchodu. Místo 66, 67 nebo 68, podle toho, jak se lidé v těch minulých letech, v jakých ročnících se narodili. To je první poznámka. Je to důležitá změna a myslím si, že to je pozitivní signál vůči těm silným populačním ročníkům, že se to zastropuje na 65 letech a že ten věk se dál posouvat nebude. A druhá poznámka se týká valorizace. A bohužel, skoro 20 % důchodců patří k té kategorii, která je v zásadě ohrožena chudobou okamžitě. A poslední poznámka, abych nemluvil ve třetím čtení zase příliš dlouho. Týká se to toho zrušeného druhého pilíře. Jestliže ten systém tady několik let fungoval a přihlásilo se do něj všeho všudy kolem 80 tisíc lidí, a to ještě lidí s nejvyššími příjmy, a to ještě lidí, kteří vůbec nemusí řešit pravděpodobně svoje budoucí důchodové příjmy, prostě se tam přihlásili ti, pro které to bylo extrémně výhodné z hlediska odvodů na sociální pojištění, tak je nakonec dobře, že ten systém skončil, protože stejně byste museli za pár let přiznat, že to je krach, stejně by se musely přenastavovat parametry a nakonec by z toho byla jenom jedna velká blamáž.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, k důchodové reformě jsem mluvil při prvním čtení, takže už si to odpustím. Víte, demografický vývoj - říká se, že je jasný. Ale demografický vývoj není aritmetika. Demografický vývoj jsou taky biologické limity. Dovolte mi také malé zamyšlení. Dosavadní vývoj společnosti je doprovázen kladným vnímáním prodlužující se střední délky života. Ti, kdož přirozeně odešli, samozřejmě v tom průměru prodloužili dožitelnost. Další příčinou růstu délky života je stále se zlepšující životní úroveň a stav životního prostředí i celospolečenský důraz na zdravý životní styl. Velkou roli hraje rovněž dostupnost kvalitní zdravotní péče vycházející ze stále modernějších poznatků vědy a výzkumu, zavádění nových technologií, léčebných metod, postupů a medikamentů. Ale máme taky druhou stranu. To nějak v těch svých výhledech demografického vývoje zapomínáme brát v úvahu. Samozřejmě že celý ten režim by předpokládal i vlastní metodiku ministerstva, případně podzákonné normy. A tak na základě toho rozhodnutí může a nemusí vláda přistoupit ještě ke korekci. Volby jsou každé dva roky, takže je docela problém kdy. Takže se budeme muset zamýšlet, kde ty peníze budeme brát. Jedna z možností jsou placení státu za náhradní doby, které jsou uznány jako nárok na důchod, ale nikdo za ně neplatí. A my tady máme zkušenost z všeobecného zdravotního pojištění, že státní pojištěnci hradí zdravotním pojišťovnám. Kdyby to byl zajišťovací systém, tak tu bilanci nemusíme takhle striktně hledat a řešit to v daňových systémech.
Zde se vždy tyto osoby napadají z toho, že si nedostatečně odvádějí na své důchodové zabezpečení. Na druhou stranu je třeba si říci, že podstata toho, že mají nedůstojné důchody, tkví především v nesprávném výpočtu těchto důchodů jako takových. Takže těch problémů je hodně.
V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Tečka. Za prvé. Za třetí, kolega Opálka, to je ten bod B, to je ta třetí záležitost, bylo to tady vysvětleno poměrně dost podrobně.
Představil jste proceduru. Já se táži, zda má někdo návrh na změnu procedury. Návrh nevidím. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Výbor nezaujal žádné stanovisko.
Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám.
A přímo v tom návrhu je napsáno, že ty další vlády by měly řešit přehodnocení věku odchodu do důchodu. Takže si tady hrajeme na sebe takovou hru. Není to nic jiného. Takže tohleto je jediné, co dokážete v rámci důchodového systému v České republice nabídnout. Už neřešíte ty další stránky toho systému, které prostě nejsou jenom o věku odchodu do důchodu. Z tohohle hlediska je to vrcholně nezodpovědné, je to vrcholně populistické a netvrďte že ne.
Já děkuji paní poslankyni. S přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ono se teď těžko hovoří, protože... To jsme opravdu čučkaři, já s tím souhlasím. Akorát mě mrzí, že u těch restitucí jsme pustili 170 mld. No to bylo trošičku jiný kafe. Myslím si, že není populistické změnit valorizační mechanismus, který tady už je hodně dlouho, a je potřebné, aby se ten valorizační mechanismus změnil.